Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Slyšeli jsme usnesení dvou výborů. Ta usnesení jsou totožná, což nám usnadňuje hlasování. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Přeji pěkné poledne. A přistoupíme k dalšímu návrhu. Jedná se o
Dobrý den, dámy a pánové. Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. Sjednáním této investiční dohody Z mimounijních zemí je třeba zmínit Japonsko, Korejskou republiku a Švýcarsko. Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic, jakými jsou: standard rovného a spravedlivého zacházení, zákaz nezákonného vyvlastnění, standard poskytnutí plné ochrany a bezpečnosti a následuje nejnovější trendy ve sjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. Dohoda je kompatibilní s právem EU a zohledňuje specifické právní prostředí obou smluvních států. Uzavírá se na dobu deseti let a vstoupí v platnost třicátým dnem po obdržení poslední notifikace, že byly splněny všechny náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda bude platná až do doby, než ji jedna ze stran písemně vypoví. Samotné sjednání dohody by nemělo narušit vztahy s našimi strategickými partnery, jako je Izrael a USA, neboť jsou založeny na širší spolupráci a nikoliv pouze na otázce Íránu. Rozvoj ekonomických vztahů s Íránem je současně i nástrojem pro dodržování tohoto plánu z jeho strany. Investiční dohoda po vstupu v platnost neovlivní naše závazky v oblasti sankcí a kontrol vývozu. Společný komplexní akční plán pouze ukončil ekonomické sankce vůči Íránu. Sankční režimy týkající se jaderného programu, a to včetně úpravy vývozu zboží dvojího užití, a sankční režimy týkající se lidských práv zůstaly nadále v platnosti. Hlavními exportními oblastmi jsou skleněné výrobky, elektrotechnika, doprava a zemědělské stroje, důlní vybavení, energetika a odpadové hospodářství.
Také děkuji.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. V podstatě jste zde přečetl odpověď na moji interpelaci od paní ministryně Schillerové. Tedy z této vaší odpovědi jsem si učinila závěr, který jsem zmínila. Pokud tomu tak není, tak poprosím ještě o odpověď.
A tady vlastně paní poslankyně si to interpretuje, jak chce. Já jsem vám řekl, jakou máme kompetenci, jakou mám kompetenci já. A pokud mně píšete a tady mě stále zkoušíte a já vám stále odpovídám stejně, no tak podejte trestní oznámení.
Není tomu tak. Mohu tedy interpelaci ukončit.
Já bych chtěl jenom omluvit kolegyni Richterovou, která tu interpelaci podávala již v roce 2018 v listopadu. Od té doby byla čtyřikrát přerušena pro nepřítomnost pana premiéra. Je mi velmi líto, že se tedy nemůžeme odpovědi dozvědět dnes, protože paní kolegyně absolvovala v tomto týdnu lékařský zákrok, takže se léčí doma a nemůže zde s námi být.
Budeme pokračovat, a to interpelací paní poslankyně Věry Kovářové opět na předsedu vlády. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Dalším důvodem růstu cen energií je samozřejmě zvyšující se cena emisních povolenek a situace na světovém trhu.
Ne, není to reakce na vaši interpelaci.
Respektive jste odpověděl v tom smyslu, že jste vyjmenoval, jaké všechny vnější vlivy zvyšují cenu energií u nás. Takže tímto vlastně můžete přiznat, že de facto nelze ovlivňovat cenu energií. Také jste neodpověděl na otázku, jaké kroky vláda chystá k naplnění právě těchto slibů ohledně cen energií. Čili ptám se vás, pane premiére, jak to s tím slibem, zda se vám podaří zachovat levné ceny energií, je, a zda jste předem věděl, že tento slib nelze splnit. Děkuji za odpověď.
Otevírám rozpravu.
Já skutečně nevím, o jakém slibu mluví paní Kovářová, nebo o jakém slibu mluvíte. Takže já vůbec nechápu, na co se mě ptáte. Všechno to, co lidi potřebujou. Proč ty tradiční demokratické strany dávaly ČEZ do kuponky, nevíte? Potom bych mohl tady panu poslanci Michálkovi říct: Jo, teď jdu na ten ČEZ a řeknu paní Schillerové, aby se tam chovala jako jediný akcionář. Všechno je pryč.
Vyjádřím se ke zprávě, ve které náš stát je prezentován jako zasukovaný, neefektivní a v podstatě nefunkční. Pokusím se tedy být na rozdíl od této zprávy poněkud méně expresivní. Má téměř nejnižší nezaměstnanost. Lidem rostou rekordně výdělky. Má špičkové zdravotnictví, staví nejvíc dálnic ve své historii, a kde přibývá podnikatelů. Je to ale právě naše vláda, která se je snaží napravovat a uvědomuje si ty nedostatky, se kterými se všichni musíme potýkat. Navíc i Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě přiznává, že jsme spoustu současných nedostatků ve státní správě zdědili po předchozích vládách. A nyní sledujeme snahu zneužít tuto zprávu jako nějaké nelichotivé vysvědčení naší vlády, což dovolte, ale naprosto odmítám. Pokud se tedy nechceme tvářit, že tady u nás v předchozích letech nikdo jiný nevládl. A NKÚ zkoumal jen poslední dva roky. Výroční zpráva například vůbec nebere v potaz provedenou reformu v oblasti rozpočtové odpovědnosti, když hodnotí naše finance. Přitom právě díky ní jsou teď naše veřejné finance zdravější, více než kdykoli předtím. A zadlužení kleslo na úroveň před hospodářskou krizí. Bohužel zpráva NKÚ, a to mě mrzí nejvíce, neobsahuje žádná konstruktivní doporučení k nápravě případných chyb. Místo toho vytváří prostor pro mediální dezinterpretace. Klidně například uvádí, že centrální nákupy státu jsou nehospodárné a nefunkční, vůbec ale nezmiňuje, které nákupy a ani důvody proč. K čemu nám tedy potom takovéto sdělení je? O tom, že tato vláda spustila první historicky sdružené nákupy léků a materiálů v nemocnicích, se raději NKÚ už vůbec nezmiňuje. Nebo informace o tom, že plnění daňových povinností zabere průměrné firmě 230 hodin ročně, ale už ani zmínka o tom, že oproti roku 2017 je to zlepšení o 6 hodin.
Děkuji.
Jakkoliv tato opatření představovala dílčí zvýšení administrativní zátěže, podařilo se postupnou elektronizací či zjednodušováním daňových formulářů docílit snížení administrativy spojené s placením daní. Dokládá to právě nejnovější studie Světové banky Doing Business. Část Paying taxis, na kterou se NKÚ odkazuje, z ní vychází, ale dívá se na svět očima jednoho okamžiku. Zapomíná, jak se Česká republika zlepšila, protože v tomto indikátoru jsme se posunuli mezi nejlepší čtvrtinu. A taková je bohužel zpráva NKÚ celá. Ambicí Ministerstva financí do dalších let je ale další výrazné zlepšení jak v oblasti snižování administrativy, tak samotné snižování daňové zátěže. NKÚ také kritizuje Ministerstvo dopravy za nedostatečné stanovení priorit při výstavbě infrastruktury. NKÚ také kritizuje pomalý výkup pozemků pro stavbu dálnic. I když právě v poslední době díky iniciativě této vlády a nově přijatému zákonu výkup výrazně zrychlil. Chápu, že to řidiče obtěžuje, velmi mě to mrzí, sama tam jezdím každý týden, pokud mi to čas dovolí. Jenže stavět vlastně skoro novou dálnici za provozu bez komplikací prostě nejde. Předchozí vlády jim nedávaly ani korunu. Řešíme tady dluhy minulosti, které dávno mohly být a měly být vyřešené. Jako třeba personální krize ve zdravotnictví, na kterou se dost v minulosti nebral zřetel. Chtěla jsem říct kašlalo, ale nemám ráda tyto obecné výrazy. Tato vláda se také zaměřila na efektivní a transparentní financování zdravotnictví. Zavedli jsme jasná pravidla pro veřejné zakázky a zpětné bonusy v nemocnicích. A opět poprvé jsme udělali pořádek v nákupech drahých přístrojů a zmapovali jejich umístění po celé republice.
Vláda slibovala výrazné zjednodušení, paušální odvody, a dnes se dozvídáme i z úst paní ministryně, že tyto sliby neplatí, že je potřeba je odložit a že možná někdy příště. V kterém roce a kdy budou tyto sliby vůči našim podnikatelům skutečně splněny? Hospodaření státu nepostoupilo směrem k dobré praxi ani v některých dalších oblastech, které souvisejí s úrovní řízení a kontroly odpovědných orgánů. Důsledkem je, že státní správa v řadě oblastí není efektivní a plnění nezastupitelné role státu k naplňování společenských potřeb nefunguje. Je zřejmé, že nízká výkonnost veřejné správy limituje celkovou konkurenceschopnost České republiky. Potvrzuje to i mezinárodní srovnání. Umístili jsme se na 29. místě ze 140 hodnocených zemí. Její pozice se zlepšila o tři pozice oproti předchozímu roku. Co však, a to je důležité, co však konkurenceschopnost ovlivnilo negativně, byla výkonnost veřejného sektoru. Co tedy můžeme shrnout z té zde zmiňované a vládou nereflektované zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu? Oddalovány jsou důležité reformy a plnění strategických cílů, které by směřovaly například ke zjednodušení daní, zefektivnění správy daní směrem k poplatníkům, otevírání trhů veřejné železniční dopravy, rozvoj silniční infrastruktury, elektronizaci veřejné správy. Přetrvává formalismus, neplnění povinností, narůstající byrokracie, neefektivní procesy, nízká výkonnost veřejné správy. Druhý bod, druhá věc, taky velmi zásadní - státní rozpočet. Březnový deficit. Zaměstnanců placených ze státního rozpočtu je o 17 tisíc více než v loňském roce. Určitě je správné v době ekonomického růstu podpořit některé klíčové věci, jako je třeba růst důchodů. My nekritizujeme vládu za to, že přidává důchodcům, ale za to, že to dělá nesystémově a v podstatě jim rozdává peníze jejich vnuků. Všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. Ale ptám se, proč by si s tím kdokoli z vlády lámal hlavu. Premiér řeší úplně jiné věci a komise pro spravedlivé důchody již předem avizuje, že nemá ambici přijít se skutečnou a potřebnou důchodovou reformou, ale bude řešit jen dílčí věci. Nejsou zde pokryty výdaje na sociální služby. V současnosti sociálním službám chybí už dohromady 3,1 miliardy korun. Navíc problémem není jen nízká dotace na sociální služby, ale také dlouhodobě podfinancovaná zdravotní péče jak v pobytových, tak v terénních službách. Sečteme-li všechna tato rizika, bohužel reálně hrozí omezení služeb. Pravděpodobně v září budou muset charity, diakonie, ale dneska už i ti velcí poskytovatelé začít propouštět ty, kteří se mají starat o ty, kteří se o sebe postarat nemohou. Důchodovou reformu asi nepotřebujeme a sociální služby taky ne. Pan premiér se vždycky holedbal tím, že on přišel řídit stát jako firmu, že přišel řídit stát, aby fungoval efektivně. Tento výsledek dokazuje, že to nedokázal. Analyzují, jak jde ekonomické prognóza pomalu dolů a současně neustále rostou mandatorní výdaje. Je to téměř panická reakce. Přesto se vláda stále tváří, že všechno je v pořádku, na Titaniku se tančí a nic se neděje. Zjevně také trvalá neschopnost státu realizovat naplánované investice, které nám mohly v době ekonomického růstu připravit konkurenční výhodu pro horší časy. Kde je nová dopravní infrastruktura? Kde jsou další kroky, na které oprávněně upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad? Bohužel, já to nemohu takto učinit. Slušná levicová vláda totiž aspoň tuší, kde vzít peníze na zvýšené výdaje státního rozpočtu, a má i plán masivních veřejných investic.
Ale já, prosím pěkně, beru na vědomí, že jsme v této Sněmovně hlasovali o nedůvěře premiérovi a že ten výsledek byl takový, že premiér jako osoba sice nemá v této Poslanecké sněmovně podporu většiny, nemá podporu většiny, ale není zde v tuto chvíli taková většina, dostatečná většina, která by ho chtěla nahradit. To je fakt, to já respektuji, tak to prostě je. Zároveň bychom se ale nechtěli vzdát úsilí, abychom minimalizovali škody nebo hrozby, které svým působením představuje pro Českou republiku. A teď zase objektivně a fakta. Objektivně je to například tak, a je to fakt, že Evropská unie v důsledku problémů předsedy vlády zastavila dotace pro firmy Agrofertu. Tyto firmy dnes dotují čeští daňoví poplatníci v řádech miliard korun a neexistuje žádná záruka, že tyto peníze budou českým daňovým poplatníkům vráceny. To je, dámy a pánové, fakt. Mohl by to řešit jinak, nechci mu napovídat, ale například tak, že by přenechal tu nominaci svému koaličnímu partnerovi nebo by hledal širší shodu napříč politickým spektrem o tom, kdo má vykonávat tuto funkci právě v době, kdy premiérovi hrozí obžaloba. Nyní vám řeknu aspoň rámcově, kterým směrem by ta usnesení podle našeho názoru měla jít. Ke střetu zájmů bychom mohli přijmout tři usnesení. První usnesení, ve kterém vyzveme vládu, aby pozastavila vyplácení dotací firmám Agrofertu z českého národního rozpočtu, dokud si předseda vlády nevyřeší své osobní a podnikatelské problémy, s nimiž je spojeno pozastavení evropských dotací pro firmy Agrofertu. To je věc, která je jasná, tu snad nemusím vysvětlovat. A usnesení číslo 3, ve kterém vyzveme předsedu vlády k takovému politickému řešení při obsazení postu ministra spravedlnosti, které nebude narušovat důvěru veřejnosti v právní stát. Pokud jde o otázky rozpočtu, tak se domníváme, že by Sněmovna měla přijmout dvě usnesení. A zbývají naše návrhy tří usnesení, která se týkají doporučení, analýzy, zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Plán, principy a termíny daňové reformy. My neříkáme, co má být obsahem, ale žádáme vládu, aby nějaké řešení předložila. Nějaké řešení předložila. To stejné s důchodovou reformou. To jsou věci, které jsou nesmírně závažné pro Českou republiku, a k tomu vás chceme vyzvat. To není zájem opozice, to je zájem České republiky a to je prostor, kde by se mohly najít i ty kluby, které přímo nebo nepřímo podporují vládu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vás na závěr vyzvat, abychom nemávli rukou nad těmi fakty, které jsem tady představil, které se tady nakupily. A uvědomte si prosím, že uplyne pár měsíců, a máme za sebou půlku volebního období. A všichni dobře víte, zvlášť vy, co jste nějakou chvíli v politice, jak to s tím volebním obdobím je a jak vypadá politický cyklus. Protože když vláda ve skutečnosti nepřijala, nepřijala žádné těžší reformní rozhodnutí, tak jak budou vypadat ta prvoplánová opatření v druhé polovině volebního období?
Vláda nabrala za posledních pět let více než 40 tisíc nových státních zaměstnanců. O desítky miliard zvýšila mzdové náklady na personál placený ze státního rozpočtu. A jsme na 97. místě v konkurenceschopnosti. A pokud platí ta nepřímá úměra, samozřejmě platí jenom v nějakém rozsahu kvantity a kvality, tak prostě se do toho musíme pustit. Což je bolavé, což je nepopulární. A my tady svoji pomoc nabízíme a pojďme se o tom bavit, pojďme o tom diskutovat. Také v případě, že bude program schválen, máme připravenou celou řadu usnesení, která jsme vám chtěli navrhnout. Některá se věcně kryjí s tím, co tady přednášel pan předseda Fiala, takže ta opakovat nebudu. Aby zkusila být aspoň neutrální, když už nechce být pozitivní. Jestli to chcete, tak to tak nechte, ale já si myslím, že by Sněmovna měla aspoň diskutovat o tom, jestli to chce, nebo nechce. Dále, že bychom vládu požádali, aby předložila ne penzijní reformu během několika měsíců. Chtěl bych navrhnout usnesení, kde bychom diskutovali, jak změnit podmínky a pravidla, které tahle vláda změnila v minulém období způsobem, který, jak konstatuje zpráva NKÚ, poskytuje podporu velkým firmám na úkor malých a středních. To je přece věc, která se týká života každého z nás. Kvality života na venkově. Opravdu o tom chcete mlčet a říkat: no tak když si to ti kluci takhle udělali, tak ať si to čerpají? To je přece odpovědnost Sněmovny o tom mluvit! Dámy a pánové, domnívám se, že tohle opravdu stojí za velmi vážnou diskusi. A kdo jiný by o tom měl diskutovat než Poslanecká sněmovna? A kdo jiný by vládě měl říct své představy než právě vláda. A já se chci zavázat k tomu, že pokud ty představy nebudou v přímém rozporu s programovými východisky TOP 09, že na nich ochotně budeme s vládou spolupracovat a že to rádi podpoříme. Ale musíme aspoň uslyšet, jak to ta vláda chce řešit. Protože zatím jsme jenom slyšeli, že ty problémy neexistují. Ale ony existují, jsou velmi vážné a my si myslíme, že si to zaslouží mimořádnou schůzi a že si to zaslouží i příslušná usnesení, která zde jednotlivé frakce zcela jistě budou přednášet. Abych zdůraznil pozitivní přístup TOP 09 k téhle problematice, tak tady chci říct dopředu jeden závazek. To prostě nejde, to už nikdo nestihne za těch několik měsíců, kdy se bude rozpočet schvalovat. Že by bylo 10 % celkových výdajů státního rozpočtu na investice. Ten rozpočet je přerozdělovací, nemyslí na budoucnost, projídá současnost. Země, která chce dynamicky modernizovat, by ten podíl měla mít úplně někde jinde. Ale snažím se žít v realitě. Tedy bude-li podíl investičních výdajů na celkových výdajích alespoň 10 % a nezvýší se přitom plánovaný deficit, jsme připraveni zcela vážně jednat o podpoře rozpočtu a rozpočet podpořit, přestože tam bude tisíc dalších věcí, které nám budou zásadně vadit.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Nesešli jsme se tady kvůli rozdílům v politických názorech, nesešli jsme se tu kvůli standardní opoziční kritice vlády. Scházíme se kvůli tomu, že vláda, kabinet ohrožuje samy základy fungování naší země. Ohrožuje naši budoucnost, ohrožuje víru občanů v právní stát. Tato vláda skutečně dosáhla smutného primátu. Povedlo se jí najednou ohrozit tři pilíře fungujícího slušného státu. Spravedlnost, budoucí prosperitu a schopnost vládnout. Tato vláda, přestože vládne v době ekonomického růstu, není schopna rozumně hospodařit a žene zemi do neomluvitelně vysokého deficitu veřejných financí.
Řeknu vám úplně přesně okamžik, kdy jsem nabyl přesvědčení, že musíme přenést signály o výsledcích vládní politiky na půdu Poslanecké sněmovny. Nebo spíš, kdy musíme přenést signály o výsledcích vládní nepolitiky na půdu Poslanecké sněmovny. A pan předseda vlády tuto podrobnou zprávu odbyl slovy, že on ji vlastně nečetl, ale i když ji nečetl, tak ví, že ta zpráva není v pořádku. A že vláda zprávu NKÚ odbude tak, že jim vytkne, že jim do toho nic není. Tak tak se k této zprávě postavil Andrej Babiš. Suma sumárum, stará oblíbená finta. Zpochybnit, zaútočit, odbýt, ale vůbec se nevyjádřit k meritu věci a nevyjádřit se k tomu, co je na této zprávě podstatné. A já vám řeknu, že je mi upřímně jedno, jestli Nejvyšší kontrolní úřad rozšířil výklad svých úkolů, nebo ne. Je mi úplně jedno, z jaké strany pochází předseda Nejvyššího kontrolního úřadu.